Nicméně když se ta diskuse přetáhla do roviny morálních apelů, tak prostě musím reagovat. Mí voliči, naši voliči, voliči KSČM, by nám to těžko odpouštěli, protože když se mluví o morálce, je třeba mluvit o celé morálce v dějinách. Ostatně ono nebylo koho odškodňovat, protože tam se šlo důsledně do hrdel a statků, zejména do těch statků, když už ta hrdla byla vyřešena. Nechci mluvit široce, mám jenom faktickou poznámku. Já vás žádám, abychom potvrdili rozhodnutí Poslanecké sněmovny, se kterým šla tato materie do Senátu, tak jak to bylo dosud.
Děkuji za slovo. Chci jenom říct, že s jistou závistí plně chápu uspokojení pana předsedy Kováčika, který říkal, že poslanci klubu KSČM tady nemuseli vystupovat. No, nemuseli, protože komunisté v ostatních politických klubech, zejména ANO, ČSSD, to zvládli za ně. Také bych si přál, kdyby poslanci jiných frakcí hlásali naše ideje. Nám se to tolik nedaří. Vy v tom máte pravděpodobně delší praxi, pane předsedo. Blahopřeji k tomu. Nicméně navzdory všem komunistům napříč politickém spektrem si dovoluji apelovat na svědomí každého poslance. Nepodílejte se na komunistickém zločinu číslo 2. Děkuji.
Je prosím ještě nějaká přihláška do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pane senátore, máte slovo.
Nicméně je to v pořádku a taková debata se mi líbila, protože mě v mnohém obohatila. Nebudu se opakovat jako v mé úvodní řeči, o čem ten zákon je, o čem není. Zaujalo mě třeba to, že tady někdo řekl, že zákon rozdělil společnost. Já si nemyslím, že zákon dokáže rozdělit společnost. Tím, jak ten zákon interpretovali. Musel jsem tento zákon podrobně prostudovat a musím říct, že to je zákon dobrý. A tu odpovědnost unesou jenom silné osobnosti. A protože, stejně jako tady spousta lidí apelovala na svědomí, tak já apeluji také na vaše svědomí, protože jako zpravodaj vím, že ten zákon není v pořádku, a vím jednu věc, že schvalujeme zákon, u kterého většina z vás předpokládá, že jej zruší Ústavní soud. A to si myslím, že si náš národ nezaslouží, abychom tento systém právně zaplevelili něčím, co vlastně v podstatě v budoucnu má být zrušeno. Takový je názor i Senátu, takový názor proběhl i v debatách. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane senátore. Jak jsem říkal, tak už jsem přivolal poslance a poslankyně, kteří nebyli v sále. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Zahajuji hlasování.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych konstatoval, že hlasování bylo legitimní a demokratické a výsledek je zcela jistě platný. To ještě neznamená, že bude sloužit k hrdosti České republiky v její historii.
Diskuse byla demokratická, byť dlouhá. Ale chtěl bych zde ocenit roli Senátu.
Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, mně na to postačí faktická poznámka. Ale chci říct těm, kteří tady moralizovali, že v české společnosti je nejméně 11 300 vysokoškolských učitelů, kteří byli vyhozeni, přestože měli pracovní smlouvy na dobu neurčitou, ze zákona byli vyhozeni. Byly tady připraveny velké skupiny obyvatel o právo pokračovat ve své práci a byla jim dokonce odebrána i výsluha let. Nikdy nebyli odškodněni!
Celková výše ušlých výnosů z nemovitého církevního majetku činí dle odhadu přibližně 163 miliard korun. Projevuje se nejen na současném stavu majetku, ale i na finanční kondici církví a náboženských společností. Nerealizované investice budou muset být dříve či později uskutečněny, a to výhradně z vlastních prostředků církví a náboženských společností. Kapitola 3 - Identifikace klíčových odlišností v restituční legislativě Aby nedošlo v rámci restituce církevního majetku k dalším majetkovým a jiným křivdám, byla definice povinných osob značně zúžena, s čímž církve a náboženské společnosti bez výhrad souhlasily. Právě proto měl být nevydaný majetek ve vlastnictví obcí, právnických osob a jiných subjektů kompenzován finanční náhradou. Bod 3.2 Určení výše finanční náhrady. Pro výpočet výše finanční náhrady byla klíčovým vstupem hodnota celkového objemu původního majetku, na který měly církve a jiné náboženské instituce nárok dle doložené dokumentace. Tyto nemovitosti byly rozděleny do následujících kategorií: zemědělská půda, lesní půda, vodní plochy, zastavěné plochy a objekty a ostatní plochy. Nemovitosti v jednotlivých kategoriích měly rozdílnou hodnotu v závislosti na jejich stavu a poloze. Zemědělské pozemky v blízkém okolí Prahy mají nepochybně diametrálně odlišnou hodnotu než zemědělské pozemky v jiných krajích České republiky. Protože řada pozemků z původního majetku církví a náboženských společností v roce 1948 byla v době restitucí blokována, například pro výstavbu dálnic a jiné infrastruktury, výstavbu veřejných objektů nebo v majetku právnických osob či obcí, nemohl být tento majetek navrácen. Tržní cena těchto blokovaných nemovitostí přitom často výrazně převyšovala hodnotu stanovenou dle průměru v dané kategorii. Pro příklad lze uvést následující nemovitosti. Podobně tomu bylo v řadě dalších případů, kdy se tržní cena pozemku odchylovala od stanovené průměrné sazby o tisíce korun na metr čtvereční. Jen z katastrálního území Prahy nebylo přitom církvím a náboženským společnostem vydáno více než 130 hektarů zemědělské půdy. Tyto nevydané pozemky, přestože jejich ceny převyšují průměrnou hodnotu, byly při výpočtu výše finanční náhrady založeny na jediné ceně, oceněny podle výše průměrné hodnoty pozemku. Graf vám tady asi číst nemohu. K výrazným cenovým odchylkám došlo také v případě stanovení výše finanční náhrady za nevydané budovy. Pro ilustraci však uvádíme pouze tržní hodnotu pozemků, na kterých tyto budovy stojí. Adresa Voršilská - už jsem citoval, ocituji alespoň ty další. Reálná hodnota těchto i řady dalších nevydaných nemovitostí násobně převyšuje průměrnou hodnotu všech nemovitostí v dané kategorii vstupující do výpočtu finanční náhrady. Celková finanční náhrada byla dle průměrných hodnot stanovena na 59 mld. korun, ačkoliv reálná hodnota nevydaného majetku se významně lišila. A) Zemědělská půda. Vstupní hodnoty pro výpočet. Průměrná cena za jednu tunu krávy v živém stavu byla v roce 2012 dle Českého statistického úřadu 23 036 korun. Vstupní hodnoty pro výpočet. Hodnota této náhrady se vypočte dle přílohy č. 3, tedy celková náhrada je 850 krát počet hektarů krát k, což je koeficient vyplývající z tabulky.
Prosím, pane senátore, máte slovo.
Paní ministryně tady udělala takový historický exkurz. Jinak můžeme udělat více škody než užitku. Návrh novely zákona o finanční kontrole byl předložen spíše jako technická norma. Přístup ale legislativy obce k takovému jednání nutí. Pokud se týká těch pozměňovacích návrhů kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, tak Senát k těmto návrhům přistupoval diferencovaně. Naopak, a o tom mluvila paní ministryně, Senát se nesouhlasně postavil k většině toho druhého návrhu, s nímž přišel v Poslanecké sněmovně kontrolní výbor a který v původní vládní verzi zákona vůbec nebyl. Senátoři v tomto případě jasně dali najevo, že taková změna se skutečně nedá dělat nesystémově ad hoc. Senát je přesvědčen, že změny v působnosti krajů a obcí by měly projít standardním legislativním procesem, jinak uděláme více chyb než užitku. Nic takového by se nestalo, pokud by se daná změna navrhla standardní cestou a dotčené subjekty se k ní mohly vyjádřit v rámci přípravy zákona. Ano, již teď údaje o výsledcích kontrol obce posílají prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí s tím, že kraj kontroluje správnost jejich vyplnění a v sumarizační podobě pak odesílá roční zprávu Ministerstvu financí. Když jsem s touto informací přišel na jednání příspěvkových organizací našeho kraje, byl jsem vyveden z omylu. Tomuto deklarovanému zjednodušení systému zasílání ročních zpráv po zrušení působnosti krajů v této oblasti lze tedy jen obtížně důvěřovat. Pro obce to výhodné není a na tom si trvám. Jiná situace by nastala, pokud by se upustilo v případě obcí dejme tomu do 15 tisíc obyvatel, které nemají povinnost mít útvar interního auditu, aby od těchto pravidelných statistických hlášení se upustilo. Už jsem jako poslanec v minulém období na konto toho zákona, který nakonec nebyl přijat, prohlašoval, že vypovídací hodnota takových hlášení se totiž blíží limitně nule. Nikdo to ani nečte. Alespoň by se drobně snížila stále rostoucí byrokracie. Já ale legislativní proces fakt nevnímám jako souboj dolní a horní komory o prestiž. Jsem přesvědčen, že jako zákonodárci máme stejný a společný zájem - schvalovat kvalitní a smysluplnou legislativu. Tady nejde totiž o prestiž Ministerstva financí, paní ministryně osobně ani pana náměstka Tomáše Vyhnánka. V takové normě by nám všem mělo jít o legislativní preciznost, systémový postup a snížení administrativy.
Děkuji, pane senátore. Garančním výborem ve Sněmovně byl kontrolní výbor. Chce.
Vážený pane předsedající, zástupci vlády, vážené kolegyně poslankyně a kolegové poslanci, dovolte, abych před vás předstoupila s návrhem novely senátního zákona, který se týká energetického zákona. Povinnost hrazení nákladů se týká nejen občanů a právnických osob, ale týká se také obcí, a to z důvodu jiných veřejných zájmů.
Dámy a pánové, prosím, vytvořme důstojnou atmosféru, ať slyšíme, co nám paní senátorka říká.
Prosím o tu trpělivost. Budu pokračovat dále. Ti, kteří umísťují prvky distribučních sítí na nemovitosti jiných osob, mají právo zřizovat věcná břemena. Náhrada za zřízení věcného břemena je obvykle jednorázová a dosahuje částek stovek, maximálně několika tisíců korun. Částky jsou opravdu vysoké. Cílem novely, která je předkládána, je stanovit výjimku ze stávajícího pravidla hrazení nákladů na přeložky žadatelem pro případy, ve kterých to není zjevně spravedlivé požadovat. Zjevně spravedlivé požadovat je přímo formulace návrhu, který před vámi leží. A na to je také potom ještě zaměřena samozřejmě sankce, která je přidána do této novely. Je navrženo, aby v případech sporů rozhodoval Energetický regulační úřad. Vláda souhlasí, tak jako všichni, se kterými jsme měli možnost jednat, s tím, že současný stav je nespravedlivý a že by měl být řešen. Současně upozornila na některé nepřesnosti, řekněme, nebo nějaká jiná doplnění, která by ještě novela vyžadovala. Děkuji za vaši pozornost.
Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Pavel Pustějovský.
Nově se zavádí dvě situace, kdy náklady na provedení přeložky hradí vlastník zařízení: za prvé je to, když z důvodu špatného technického stavu zařízení vzniká škoda na nemovitosti a vlastník zařízení nezajistí nápravu, a za druhé, když je přeložku nutno provést pro účely změny nebo odstranění stavby. Senát přeložil Sněmovně návrh zákona 31. července 2018 a 30. srpna 2018 nám bylo doručeno stanovisko vlády, které bylo v té době neutrální. Souhlasím s tím, že je určitě vhodné odstranit stav, kdy je v některých případech nespravedlivé požadovat úhradu nákladů přeložky po vlastníkovi nemovitosti, ale na druhou stranu některé formulace v návrhu nejsou jednoznačné a mohly by v praxi přinášet výkladové těžkosti. V současné době je připravena vládní novela energetického zákona, která tuto problematiku řeší komplexně.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu.
Musím říct, že zatím ten návrh je v eKLEPu, ještě nebyl předložen vládě.
Pak jsem zaregistroval dvě přihlášky z místa - pan poslanec Ferjenčík a pan poslanec Kolářík. Pan poslanec Březina.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám obavu, jestli se vůbec rozpočtovému výboru podaří to skutečně projednat, protože hlasování o 850 pozměňovacích návrzích na výboru asi nebude úplně rychlá záležitost. Tak navrhuji, abychom to projednali na příští schůzi, protože tady skutečně není šance, že bychom to stihli. Takže navrhuji vyřadit bod číslo 147, EET z pořadu této schůze.
Další pan poslanec Kolářík, poté pan poslanec Kopřiva.
Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, on už tady o tom hovořil pan kolega Výborný. S výměnou ministra spravedlnosti dochází ke zpoždění připravované novely exekučního řádu. Ale to nám nemusí vůbec vadit, protože my tady máme již devět měsíců novelu exekučního řádu jako poslanecký návrh. A já bych vás chtěl požádat, možná již celkem tradičně, o podporu jeho předřazení a napevno zařadit v pátek po třetích čteních.
Tak, pan poslanec Kopřiva.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A já bych navrhl to tedy zařadit zítra za body 27, 28 a 113, což jsou ti operátoři navržení od různých kolegů poslanců, od různých klubů. Je to totiž už 160 dní, co jsme zahájili tu rozpravu, 14. listopadu loňského roku, a posledně už se ta rozprava chýlila ke konci, takže já si myslím, že už se nemusíme bát, že to nezabere dlouho. A v této souvislosti, což se nestává často, bych rád vyjádřil poděkování a úctu panu premiérovi, že náš návrh na novelu občanského zákoníku podpořil a sám tedy vyjádřil i vůli, aby se tento návrh probral. Takže já bych rád vyzval prostřednictvím pana předsedajícího především kolegy z klubu ANO, aby respektovali jaksi přání pana premiéra a abychom tyto dva body už dokončili v prvním čtení. Nicméně týkají se jedné věci, mobilních operátorů, takže já předpokládám, že se ta rozprava k nim sloučí.
Tak my tady máme ve středu pevné body a odpoledne máme jenom bod 22, napevno, zatím. Dobře, to je hlasovatelné. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Tam je sice jeden bod zařazený na 11 hodin zcela pevně, ale takže by to bylo po těch, které nejsou zařazeny na čas. Víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro. Po bodu 16, jako druhý bod, třetí v podstatě, třetí. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Dále zde pan předseda Výborný navrhoval zařadit nový bod Personální změny ve vládě České republiky. K tomu mohu uvést, že mi byla doručena podpisová listina k tomuto bodu. Dále je zde návrh pana předsedy Michálka, abychom bod 88, sněmovní tisk 330, zařadili za bod 37, abychom ho tedy posunuli v dosavadním programu schůze. Víme, o čem hlasujeme? Kdo je proti?
Neefektivní využívání navráceného majetku v plné výši by znemožnilo dosažení finanční udržitelnosti jednotlivých církví a náboženských společností. Ztráty z hospodaření či jiné majetkové újmy by církvím znesnadnily zachování současné úrovně jejich výdajů v budoucnu, zvláště pak po roce 2043, kdy se skončí vyplácení vyrovnávacího příspěvku. Přestože vyplácení státního příspěvku církvím v rámci narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi skončí v roce 2029, tak už v tomto roce vydá státní rozpočet na církve méně, než by musel vydat, pokud by k církevnímu vyrovnání nedošlo. V roce 2048 se vyrovnají celkové náklady na církve a náboženské společnosti a na církevní vyrovnání s rozpočtovými výdaji státu na církve, pokud by k vyrovnání nedošlo - viz graf 3, který si zase musíte nastudovat sami, protože ho nemůžu sdělit tady na mikrofon. Nyní máte graf 4, který asi zase bude třeba si nastudovat samostatně. A již se pomalu blížím ke konci. Ztracené investice budou muset být dříve či později realizovány, a to z vlastních prostředků církví a náboženských společností. Za další. Dále. Způsob výpočtu byl verifikován renomovanou mezinárodní poradenskou společností Ernst and Young. Úvahy o zpochybnění jsou v tuto chvíli zcela nemístné. Vyčíslení výše finanční náhrady. Reálná hodnota nevydaného nemovitého majetku násobně převyšuje stanovenou výši finanční náhrady vycházející z průměrné hodnoty v dané kategorii. Proto je nepravděpodobné, že finanční náhrada za nevydaný nemovitý majetek byla nadhodnocena. Argumenty předkladatelů novely zákona o církevních restitucích se opírají o zavádějící ekonomické argumenty. Tuto částku nebude možné investovat a efektivně použít pro zabezpečení budoucí finanční udržitelnosti církví a náboženských společností.
Ale chtěl jsem reagovat na kolegu Klause.
Dámy a pánové, jestli jste si všimli, ten návrh zákona, jak je napsán, tam se bavíme o silnicích i III. třídy. Já se cítím být odborníkem v oboru a tohle bych si fakt netroufla. Jak ten cyklista pozná, po čem jede?
Já to přečtu. Pane poslanče - Jaroslav Holík - máte své dvě minuty.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zareagoval na slova své předřečnice. A ještě bych jenom doplnil jednu věc. Tady zaznělo, že cyklisté na dálnici. Nezlobte se na mě, ale to je hodně úsměvné.
Takže děkuji panu poslanci Holíkovi, že mi poskytl výklad, jak poznám rozdíl mezi II. a III. třídou silnice. Takže já bych chtěl podpořit propuštění do druhého čtení.
Teď mi zrovna naskočila další faktická, takže pan poslanec Klaus. Máte dvě minuty.
Děkuji za slovo. Dala jsem si, jak říkali kolegové, nealkoholické pivo Birell, kterých mají mnoho druhů, i ochucené. Ale je to každého věc. Je tam 13 kilometrů cyklostezky na Panskou skálu a nahoře bych si to pivo hrozně ráda dala, ale pak jedu z kopce na Polevsko. Je strašně úrazů na elektrokolech, protože někteří starší občané, kteří právě si myslí, že už mají své vypito, tak si v tom sklípku dají, tak si nenastaví to kolo tak dobře a rozjede se jim to tak strašně, že sebou na té cyklostezce fláknou také. Takže to je další věc. Jsou to elektrokola. Já si nemyslím, že městští policisté budou teď na těch silnicích stát a kontrolovat daleko víc, než kontrolují teď. A pořád mi nikdo nevysvětlil, co je půl promile. Jak já jako cyklista poznám, že mám v sobě půl promile a ne víc?
Děkuji. A nyní máme tři faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dvě poznámky. První ke kolegům, myslím, ze strany Pirátů. Neustále používáte pojem kriminalizovat.